Já na těchto věcech chci ukázat tenhle druhý bod, že stavební úřad není jenom nějaký technokratický úřad, který může pouze posuzovat technické aspekty staveb, ale někdy se prostě dostává do mnohem širších souvislostí. Stavební úřady totiž řeší třeba i to, jestli lidé mohou do nějaké chaty, do nějakého objektu, který není určitý k trvalému bydlení, dostat doplatek na bydlení. Řeší, zda je to tzv. důstojné bydlení a je to tam možné přiznat. Zase ukazuji, jaká je šíře toho záběru. A mě by zajímalo, jak na tom pracuje. Kolik energie dává do trpělivého, pracného, ale ve výsledku velmi efektivního metodického vedení pracovníků stavebních úřadů a kolik nyní dává do řešení těch největších excesů v novém navrženém, podle mě zájmově velmi nevyváženém stavebním zákoně. A to tady zaznělo mnohokrát, já to nebudu opakovat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 64. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamená naše účast, tak jak jste zvyklí, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a tím se odprezentovali, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V úvodu bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Já navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Jaroslava Holíka. Jenom se ptám všech, kteří jsou v sále, jestli... S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Gazdík. Ptám se, zda jsou všichni odprezentováni, kteří jsou v sále, protože vím, že ještě probíhají debaty. Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno je v tuto chvíli 77 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme ověřovateli 64. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Dolínka a Jaroslava Holíka. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 64. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Já vám rád vyhovím, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátce jsem navštívil uzavřenou část restaurace za výdejním okénkem a také jsem tam konzumoval. Chci se tedy omluvit i za to, že v první reakci jsem svůj přečin zlehčoval a nevhodně jsem o něm žertoval. Dopustil jsem se chyby v úsudku, že se jedná o prkotinu. Není to prkotina. Chci proto zdůraznit, že se nebudu schovávat za poslaneckou imunitu. Bez ohledu na tento správní proces odvedu z vlastních prostředků neprodleně horní limit příslušné pokuty na zajištění materiálního boje s epidemií. Svého jednání upřímně lituji.
Nyní zde mám dvě v tuto chvíli přihlášky s přednostním právem.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já bych potom i vystupoval a budu vystupovat v obecné rozpravě. Ten tisk se připravoval v různých kolečkách a stále nedostatečně přes dva roky. My dnes v omezeném počtu lidí, v tomto stavu, máme na mimořádné schůzi projednávat tento zákon v prvním čtení. Já jsem toto komentoval, když už tato schůze byla svolávána, že si nemyslím, že to je vhodné. K tomu zákonu přišlo 8 tisíc připomínek, které byly vypořádány pouze formálně, ministři je stáhli. Aby zde byli poslanci, kteří k tomu mají co říct. Aby zde třeba byli starostové samospráv, kterých se to týká, kteří tady kvůli tomu vyvažování nejsou. A hlavně aby takto velký a zásadní zákon, který ovlivní stavební řízení v České republice, předkládala paní ministryně, která je za jeho návrh zodpovědná, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je tím ministerstvem, které má zodpovídat zde dotazy poslanců a Se sněmovnu v demokratickém řízení komunikovat.
Buď to budou dělat v souladu se zákonem, nebo v nesouladu, ale vlastně věcně se tím, že to dáme do jiné škatulky, moc nevyřeší. Dojde k nějakému posunu asi v té oblasti systémové podjatosti, nicméně jak říkal kolega Čižinský, ten problém není zas tak rozsáhlý. Pak mě zaujalo, že nový institucionální model povede k řešení palčivého problému černých staveb, neboť umožní čerpat dostatečné množství finančních prostředků na výkon rozhodnutí. Tak to je dotaz. Ještě se tam uvádí: kromě toho budou záměr posuzovat dotčené orgány z pohledu svého zákona, jehož veřejný zájem chrání, jako jsou třeba památkáři, stavební úřad z pohledu integrovaných agend, jako je třeba ochrana životního prostředí, tedy nijak nedojde k ohrožení veřejných zájmů ani zájmů vlastnických. Tam se mluví o té formě podání, o tom, že žádost bude na jednom místě, že všechno bude prostřednictvím portálu stavebníka, interaktivní formulář, úspora na tisku, jeden návrh místo desítek žádostí, digitálně řízený proces stavebního řízení, a všechno se to udělá v jednom rozhodnutí. A chtěl jsem se zeptat skutečně, proč ta novelizace nekončí zde. Skutečně tady já vidím zakopaného psa této novely, že se spojujou dvě nesouvisející věci. - Tak jestli skutečně když píšete každý, tak myslíte každý, nebo se ta veřejnost nějakým způsobem omezí. Potom jsem se chtěl zeptat - vymezení zastavěného území. Otázka náhrady za změny území. Jedná se o obdobu dnešní náhrady za změny území. Když je stavební uzávěrou nebo zrušením zastavitelnosti pozemku způsobena vlastníkovi újma, náhrada nenáleží, když vlastník stavět mohl a do pěti let svou nečinností nezahájil kroky směřující k realizaci záměru. No já předpokládám, že nám to bylo rozdáno s tím, že tohle je brožura, která prezentuje obsah toho návrhu. Takže náhrady za změnu území. Jedná se o obdobu dnešní náhrady za změnu území. Pak jsem se chtěl zeptat na věc v oblasti přípravy regulačních plánů, jestli ten nový zákon umožní, aby se regulační plán území chystal paralelně s územním plánem. To je dneska značný problém v Praze, kde se chystá metropolitní plán a bylo by potřeba, aby paralelně s tím metropolitním plánem už se připravovaly regulační plány pro jednotlivá území. Nicméně s nimi se čeká na dobu, až ten územní plán bude schválen. Pak mě zaujala ta otázka systémové podjatosti ve vztahu k tomu specializovanému stavebnímu úřadu. Pak jsem se chtěl zeptat, proč má mít ten nejvyšší stavební úřad sídlo v Praze. Nemohli bychom přijmout aspoň princip, že nové úřady se budou zakládat v regionech? Skutečně posílilo by do diverzitu lepších pracovních míst v těch regionech, snížilo by to tlak na stěhování do Prahy zvlášť vysokoškoláků a myslím, že by to podpořilo i tu místní ekonomiku. Potom jsem se chtěl zeptat, co znamenají stavby místního významu, což je termín, který je uveden na straně 41, který jsem tam nikde nenašel definovaný. - Což mně přijde docela odvážná myšlenka, ale možná to dává smysl. To jsou moje poznámky k té brožuře, kterou jsem předpokládal, že nám rozdalo Ministerstvo pro místní rozvoj, protože představuje ten nový dynamický stavební zákon. Doufám, že to tak i bylo.
Pardon, nikoli soudní spory, ale spory pouze. Dále se navrhují dílčí úpravy v přezkumu opatření obecné povahy. Legislativní radou vlády byl návrh změnového zákona projednán 25. června tohoto roku. Legislativní rada vlády uplatnila řadu podnětných připomínek ke konkrétním ustanovením navrhovaného zákona. Děkuji jménem pochopitelně nepřítomné paní ministryně Dostálové. A jsem toho názoru, že jsme v souladu s koncepcí stavebního práva definovanou v novém stavebním zákoně dobrali nejlepšího možného výsledku. Mockrát děkuji za pozornost.
Je to stejná logika toho doprovodného změnového zákona jako třeba u toho balíčku odpadových zákonů, jestli si budete pamatovat ze září. Organizační výbor doporučil hospodářský výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku s přednostním právem pana předsedy Bartoše. A nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Nepadl ani návrh na vrácení, nebo zamítnutí. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Hlasování číslo 15, přihlášeno je 92, pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat. Organizační výbor dále navrhl přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Jenom se ubezpečuji. Vy jste mluvil, pane kolego, jako zpravodaj na začátku.
Takže zopakuji teď v rámci tedy otevřené rozpravy, že navrhuji přikázání také do ústavně-právního výboru a druhým krokem navrhuji stejně jako u předchozího zákona prodloužení lhůty na projednání ve výborech na 100 dnů.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Není tomu tak. Takže já opětovně končím obecnou rozpravu. O garančním výboru jsme hlasovali. A v té části, kde jsem se tázal na další výbory, zazněl návrh na ústavně-právní. Nevidím. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby byl tento návrh přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru jako dalšímu výboru. Hlasování číslo 17, přihlášeno je 92, pro 79, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ústavně-právnímu výboru jako dalším výborům. V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení na 100 dnů pro projednání ve druhém čtení.
Ano, 100 dnů, souhlasím.
Výborně. Budeme tedy hlasovat o prodloužení lhůty. Zahajuji hlasování. Návrh byl také přijat. Končím tento bod.
Zákona, který se dotýká každého občana naší země. Jak nepochybně všichni víme, vláda se rozhodla extrémním způsobem zvýšit investice, a to nejenom v rámci tohoto roku, ale i v rámci dalších let. A nejedná se pouze o investice veřejného charakteru, jedná se i o investice privátního charakteru, ať už rodin, fyzických osob, nebo právnických subjektů, živnostníků. Je to jeden z nástrojů a jedna z cest, jakým způsobem jsme schopni se vypořádat se současnou krizí, způsobenou šířením pandemie COVID. Investice bez stavby, investice bez stavařiny, investice bez výdajů spojených se stavebním řízením a s novými budovami je takřka nemyslitelná. Výsledek je to, že máme 20 typů stavebních úřadů, máme 10 typů povolovacích procesů a jsme na 157. místě ve stavebním povolení v rámci řebříčku, který srovnává více jak 190 zemí světa. Na povolení spojené s přenosovou soustavou, což není úplně komplikovaná stavba, čekáme v průměru 10 let. To prostě normální není. Cílem tedy bylo zcela zřejmě vše zjednodušit, a to ve smyslu jednoho správního řízení, ve smyslu jednoho úřadu, ve smyslu jednoho razítka. Čili zrychlit, zjednodušit a zdigitalizovat - protože jsme v 21. století - nikoliv na principu toho, že budeme zvyšovat počty pracovníků, stavět nové budovy pro nové úřady. Věřím, že tento zákon bude rovněž nástrojem startu, možná i restartu naší ekonomiky po koronavirové krizi, a už jsem to zde dával do kontextu s investicemi, které považujeme za zásadní s ohledem na to, abychom byli z krize venku rychleji. Tím spíše, že jsme průmyslově orientovanou zemí, technologicky orientovanou zemí, a bez investic nemáme šanci se z krize rychle dostat. A nepochybně stavebnictví nám v tom tuto pozici ještě zhoršuje. Kdybychom měli stavební povolení rychleji, mohli jsme být v první pětce podle předběžných ukazatelů. Je nutno říct, že to je kompromis. Je to jeden z nejnáročnějších zákonů, který vůbec máme. Je tam celá řada zájmových skupin a těch, kteří jsou participanty nejenom stavebního řízení, ale i dotčené subjekty. A nemůže to být jinak, než od stolu odejdou všichni a ne každý bude stoprocentně uspokojen. Projednávalo se vše s desítkami až stovkami připomínkových míst: svazy, profesní komory, poslanecké kluby. Kompromis, který plní náš cíl, je zrychlení přípravy realizace staveb, snížení administrativy, která ho provází, a zajištění dodržování lhůt ze strany státu. Nový stavební zákon tedy urychlí povolování všech staveb a dodá současně potřebnou právní jistotu stavebníkům, kteří již do jednoho roku - opakuji, do jednoho roku - budou vědět, zda mohou začít stavět, či nikoliv, a to včetně odvolání a včetně přezkumu. Problémem současného stavu je především obrovská roztříštěnost stavebních předpisů, všech procesů a stavebních úřadů. Naprosto zásadní, fundamentální změna. Abychom mohli toto povolování staveb zjednodušit, zefektivnit, bylo tedy nutné do zákona zabudovat, a to je samozřejmě zásadní věc, a rozumím té diskusi, reformu stavební správy, a to vzhledem k rozmáhajícímu se fenoménu systémové podjatosti. Proto počítal věcný záměr zákona, který vláda schválila v červnu minulého roku, s čistě státní stavební správou. Přeloženo do češtiny, jedná se o 200 obcí s tou rozšířenou působností a přibližně dalších 100 obcí, které splňují tato kritéria. O stavbách nadmístního významu bude rozhodovat krajská stavební správa, která bude v gesci státu. V čele státní stavební správy potom stane Nejvyšší stavební úřad. Opakuji, žádná nová budova, žádní noví lidé, pouze systémový přesun, který bude ústředním správním úřadem a bude podřízen vládě. Neintegrovány, to je důležité, zůstanou pouze některé agendy. Proces povolení stavby bude jedním správním řízením s pevně stanovenými lhůtami. Opět změna. Závazné lhůty jsou nastaveny nejen pro vyjádření dotčených orgánů, ale také pro vyjádření vlastníků - velmi důležité - veřejné dopravní technické infrastruktury. A především, a to podtrhuji, pro rozhodování stavebního úřadu.
Já jsem chtěl poprosit především pana ministra a paní náměstkyni, aby reagovali ještě v rozpravě, protože jinak my už nemůžeme na to potom reagovat.
Pan ministr bude reagovat?
Děkuji ještě jednou za všechny dotazy. Já jsem se snažil komunikovat i s kolegy. Snažil jsem se celou řadu otázek podchytit. Myslím si, že celá řada těch otázek není možná na toto plénum, je potom na jednotlivé výbory. Ale snažil jsem se to nastudovat, snažil jsem se i se vším respektem využít podpory paní náměstkyně, která u toho byla. Nevidím na tom úplně nic špatného. Úplně jsem nepochopil to srovnání pana předsedy Bartoše prostřednictvím pana předsedajícího s asistentkou u Pirátů. U nás obvykle se snažíme ty věci řešit s odbornými náměstky, nikoliv s asistentkami. Já jsem myslel, že se budeme bavit o obsahu, že se bude navrhovat něco lepšího, že se bude diskutovat nad tím, co by mohlo být lépe, a zatím zejména ta první část - ta druhá část už byla podle mého názoru docela dobrá - byla hodně o procesu, bylo to povrchní, bylo to mimo téma. Naprosto souhlasím s tím, co řekl pan poslanec Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem neřekl správně na začátku dne, že bych poprosil, aby to nebylo o politice. Právě proto to přece děláme. To bylo, tuším, hned ze začátku od pana poslance Kupky prostřednictvím pana předsedajícího. Pana Kupky si vážím jakožto starosty a vím, že svým věcem rozumí. Ale myslím si, že právě proto chceme jedno místo, právě proto chceme jeden úřad. Co se týká - a to je důležitá věc, která zde padala - toho vztahu města a státu, tak města mají mít odpovědnost politickou. Na tom se zřejmě shodneme. My jsme do toho nešli s tím, jak tady někdo řekl: jdete do toho jako buldozer. No, já rozumím tomu, co říkal, tuším, pan poslanec Profant prostřednictvím pana předsedajícího, začněme dělat a měnit to, co je špatně. No, jestliže jsme na 153. místě, tak právě proto. Jinak to bude zase salámová metoda. Výsledek několika generací vládních je to, že jsme v té situaci, v jaké jsme, a ta je tristní. A pokud to budeme dělat po částech, tak to nebude ta změna, od které něco očekáváme. Ještě bych chtěl jenom dodat, že ta ochrana životního prostředí je otázkou změnového zákona a že s Ministerstvem životního prostředí je na všech úpravách shoda, jednoznačná shoda. To znamená, tady souhlasím s tím, co řekl jeden z dalších poslanců, omlouvám se, už nevím který, že se to týká prakticky všech, a s tím samozřejmě souhlasím. Zcela zásadně. No, kdo jiný z toho hospodářského prostředí než instituce zřízená ze zákona by na tom měla participovat? A tady už jsme i u toho, u té diskuze, kdo vlastně bude, nebo jaký výbor bude tím garančním výborem. Možná je to obecně prostě ten pohled, který na to máme odlišný. My se domníváme, že stavební zákon se týká zejména hospodářství. Že se týká firem, živnostníků.
Dnes stavby povoluje 714 obecných stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a další 4 speciální. Změny, o kterých se zde budeme bavit, se přitom dotknou, a věřme, že na konci celého legislativního procesu pozitivně, pěti skupin: občanů, úřadů, měst a obcí, investorů a státu. To je prodražuje o miliardy korun. Ti si chtějí postavit dům, garáž, bazén, plot, já nevím, co všechno - desítky razítek, měsíce běhání po úřadech, tisíce korun, zbytečně. Šlo by to jinak, jednodušeji. Bez jednotného systému se nám neustále zvyšuje administrativní zátěž. Roztříštěnost hmotného práva po rezortech se projevuje v nových a nových povinnostech, které nejsou nikým řízeny a koordinovány, často vznikají z iniciativ různých zájmových skupin a mnohdy nejsou zajištěny základní podmínky pro stabilitu a předvídatelnost práva. Dochází k opomíjení přechodných ustanovení, k bobtnání dokumentace. A nezapomínejme ani na náš dlouhodobý nešvar, gold plating, který se také velmi negativně podepisuje na náročnosti procesu a výsledné ceně staveb. Z výše uvedeného je zřejmé, že nesmíme opakovat stejnou chybu, tedy se nesmíme spokojit s konzervativní dílčí novelou, která se jen pokusí opravit některé chyby v současném systému. Ten je dlouhodobě nefunkční, nereformovatelný a naší ambicí musí být jej zcela změnit. Postupná evoluce se v tomto případě ukázala býti slepou cestou. Rád bych se v této souvislosti zastavil u dvou důležitých momentů, které se právě množství zapojených subjektů týkají. Na začátku tvorby zákona byla o spolupráci požádána všechna ministerstva a další instituce s prosbou, aby samy našly ve svých agendách prostor pro zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících se stavebním právem. Jak ukázala zpětná vazba, žádný z úřadů nebyl ochoten se vzdát jakékoliv své pravomoci, razítka nebo vyjádření, rezortistický pohled je prostě problém. Rozdrobenost požadavků, jejich zcela absentující koordinace, přebujelý formalismus a byrokracie. Druhým dechem nicméně tyto stejné úřady a instituce dodávají, že se to samozřejmě netýká jich samotných, protože oni jsou v tom systému zásadní a bez nich by došlo ke zhroucení vyváženosti, ochrany veřejných zájmů a mnohého dalšího. Jak příznačné. Jsem přesvědčen o tom, že pouhou integrací úřednického místa do jiné struktury úřadu, třeba nově vzniklého, k ohrožení ani ztrátě vyváženosti a ochrany veřejných zájmů prostě nedojde. Podstata toho, co hájí, zůstane zachována. Zda to hájí z jedné nebo z druhé kanceláře již není podstatné. Jejich názor či vyjádření nebude možné nezohlednit a to je to důležité. Nebylo by již ale potřeba desítek razítek, proti kterým je možné uplatnit desítky odvolání a na ty desítky žalob. S tím souvisí další důležitý aspekt předkládané rekodifikace, ke které mám osobně výtku. Bez skutečně odděleného modelu stavebních úřadů od samospráv a integrace dotčených orgánů nelze realizovat reformní krok. K tomuto dříve kvalitně připravenému návrhu, který v důsledku politického vyjednávání nakonec vypadl, se musíme vrátit. Důkladně jsem se zabýval argumenty, sledoval veřejnou diskusi, která mnohdy byla spíše lynčem než rozumnou debatou. V povolování staveb obec byla a je účastníkem řízení.